Přece politici spravují stát. Pro politiky je úkolem se o všechny tyto věci starat. My respektujeme názor občanů, nebo měli bychom respektovat, a v nějakém poměru zastoupení politických stran po svobodné soutěži jsme byli zvoleni a vybráni, abychom ten stát spravovali. Pokud vím, tak Sněmovna je v tom procesu tím základním orgánem nebo prvním orgánem, který dává důvěru vládě, a vláda potom je tou výkonnou mocí. Je tedy pro mě logické, že ministři si k sobě také vyberou aspoň v jednom, ve dvou, ve třech případech své blízké spolupracovníky, kteří opět respektují vůli občanů a politický mix tak, jak se občané rozhodli. Vyberou si ty své nejbližší spolupracovníky a třeba i křížem podle aktuálního nastavení vládní koalice. Takže já vás chci poprosit, nepodléhejme této rétorice: "Je hrozné mít politické trafikanty! Naopak, propagujme svoji práci! Nebojme se, že jsme politici! Řekněme to nahlas! A řekněme, že my politici spravujeme stát a podle vůle občanů jako politici ten stát budeme řídit! Mně vadí rétorika o tom, že se musí odpolitizovat a že nesmíme. Děkuji kolegům za to, že s mým názorem souhlasí. My bychom naopak svoji práci politiků měli propagovat a měli bychom za ní hrdě stát.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, nyní faktická poznámka pana poslance Okamury.
Ale my vám na to neskočíme. My tady přece nemluvíme o zaplevelení politiky. K panu ministrovi Chovancovi. Omlouvám se, pan ministr asi přišel později, ale já jsem ve svém vystoupení nehovořil jenom o politických náměstcích, ale o čtyřech typech politicky ovlivnitelných pozic, které tento zákon o státní službě zavádí. dovybrat. Tak nevím, jestli umíte dobře počítat. Ale vážení poslanci ANO, i bez vašich hlasů by tuto politickou dohodu mohly ostatní strany prohlasovat. Takže vy kdybyste byli proti politizaci státní správy, vaše hlasy nejsou v tomto případě potřeba, protože zbylé čtyři strany bez problémů většinu dohromady dají. Takže se nevymlouvejte. Je to politická dohoda na politických trafikantech a vy svými hlasy jste ji podpořili. I mlčení je souhlas. A kdybyste byli proti, tak hlasujete proti nebo se toho nezúčastníte, a stejně to projde.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.
Politici, to jsou ty politické strany, pane kolego. Já jsem si to uložil 5. září, čili to bylo asi na teletextu České televize 4. září. Bylo to asi na té straně 151: Firmy, které darují peníze politickým stranám, získávají zhruba o 50 % více veřejných zakázek než srovnatelné společnosti, které politickým stranám nepřispívají. Uvádí to výzkum Centra aplikované ekonomie, podle něhož je ze studie zřejmé vysoké riziko střetu zájmů. Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili ji s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní problém v systému financování a kontroly politických stran. - Uvedl předseda sdružení Jiří Skuhrovec. Tak tady, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vidíte, jak to vypadá, když to řídí ti politici. Hrají domů svým vlastním politickým stranám. To jsou ti političtí náměstci.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák.
Přece dnes je to tak, že na všechny zaměstnance ve státní službě se vztahuje zákoník práce. Na vedoucích pozicích je možné jmenovat a odvolávat pracovníky v podstatě bez udání důvodu. V případě, že bude přijat zákon o státní službě, tak se na všechny bude vztahovat, a tam jsou přesně definovány postupy při jmenování a jsou taky zákonem dány důvody, kdy je možné toho člověka odvolat. O to jde především.
Já jsem zvolil faktickou, protože mi bude čas dvou minut bohatě stačit. Návrh podle dostupných informací umožní Českému rozhlasu prakticky volně nakládat s přidělenými frekvencemi, což je velmi nestandardní krok, který navíc zvýhodní provozovatele veřejnoprávního vysílání na úkor provozovatelů soukromých, kteří tuto možnost nemají. Pokud chce Český rozhlas vytvořit novou síť stanic, má možnost tak udělat v digitální podobě. Tvorba klasické terestrické FM sítě je krokem zpět, tento způsob vysílání je v Evropě postupně ukončován. Navíc tato úprava navyšuje náklady na provoz Českého rozhlasu a jeho generální ředitel naopak slíbil jejich snižování. Jsme přesvědčeni, že pro tento účel by měl Český rozhlas využít stanice, které k tomu mají sloužit, tedy především Radiožurnál. Ten má být veřejnoprávním vysíláním, nikoliv konkurencí soukromých rozhlasových stanic. Proto navrhujeme zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.
Takže to je asi omyl. Pan poslanec Bendl je přihlášen s faktickou?
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, vážená vládo, já budu velmi krátký.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Komárka.
Paní předsedající, dámy a pánové, tahle stručná novela skutečně má poměrně velký dosah, a jak už zdůraznili předřečníci, tady proti sobě stojí dva oprávněné zájmy. Já myslím, že zájem Českého rozhlasu vysílat kvalitní stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách je určitě oprávněný zájem a posluchači to uvítají.
Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel.
Já se omlouvám.
Kdybych to věděla, tak bych vás nepustila přednostně, protože byly řádné přihlášky do rozpravy.
Omlouvám se za to nedorozumění.
Já se omlouvám. Jestli, pane poslanče, můžete znovu zopakovat, jestli máte procedurální návrh.
Já jsem si dovolil z důvodů, které jsem řekl, to znamená, že neproběhla diskuse a že se sám neumím rozhodnout v této chvíli, tak jsem si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.
Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu dál. Takže řádná. Prosím, pane poslanče.
Podle našeho názoru se politika má realizovat prostřednictvím legislativních norem, a ne prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme někam před rok 1989, kdy každá -
Pane poslanče, já se omlouvám a poprosím vás, abyste přerušil svůj projev do té doby, než se sněmovna uklidní. Což se stalo.
Ještě jednou tu poslední větu. My jsme přesvědčeni, že politika se má realizovat prostřednictvím legislativních norem. Poslanecká sněmovna má schvalovat legislativní normy a ministerstva je mají realizovat. Nikoliv prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme před rok 1989, kdy každá instituce měla politického tajemníka. To si ještě všichni pamatujeme. Takže teď k tomu, jak bude hlasovat hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit nebude hlasovat proti vetu prezidenta. Jakmile skončí celý tento legislativní proces, tak hnutí Úsvit se obrátí s řešením této věci na Ústavní soud.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Dříve než tak učiním, prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali, protože jsem vás odhlásila. Výborně. Hlasování končím. Mám tady přihlášku s předností, pana poslance Sklenáka.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, jak bylo předneseno panem poslancem Sklenákem. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a já přerušuji jednání tohoto bodu. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tímto bodem se dnes zabývat nebudeme. Nyní přistupuji k projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier.
Toto přece není střet o nějaké dva pseudopolitické náměstky, kteří takto nejsou explicitně pojmenováni v tomto zákoně. To není žádný výmysl této Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu si myslím, že jakákoliv ústavní žaloba na tento paragraf, na tuto věc, je bezpředmětná. Určitě v tomto rozsahu, v kterém je plánován. Já se neraduji. Za doby Ivana Langera určitě by se nestalo to, že by premiér České republiky vedl o tom diskusi se všemi politickými stranami, že byli všichni přizváni, aby se mohli vyjádřit. A já s kolegou Klánem si pamatuji, že jsme seděli na Ministerstvu vnitra, že jsme precizně i s klubem KSČM diskutovali tuto normu, bavili jsme se o těch problémech, a myslím si, že celou řadu z nich jsme vypořádali. Určitě to není o tom, že bychom nenaslouchali hlasu opozice. Tvoříme tady normu, která má přetrvat i toto volební období, tvoříme tady normu, která má dát základ pro státní službu, ale všichni, co tady sedíme, přece víme, že ten zákon v průběhu bude novelizován, pokud se ukáže, že některá novela je potřebná. Prosím pěkně, neshazujme tuto normu, která je důležitá pro Českou republiku, pouze na jakýsi pseudoprecedens a pseudoproblém dvou politických náměstků.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych zareagoval na slova pana ministra. Naše připomínky vypořádány nebyly. To tady říkám naprosto otevřeně. Tak se pak nedivte, že vám ten zákon tady kritizuji.
S další řádnou přihláškou pan poslanec Grospič.
Nechci zde bourat pozici České republiky ve vztahu k Evropské komisi a k možnosti čerpání dotačních titulů. Myslím si, že je to trošičku uměle vytvářený strašák. I to by mohla být jedna inspirace. Neříkám tyto věci zde poprvé, neříkám je zde až úplně na konci.
Děkuji panu poslanci Grospičovi.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přiznám se, že jsem příliš nerozuměl onomu povzdechu mého předřečníka, který říkal, že ho mrzí, že někteří poslanci dali přednost politickým dohodám před nějakou dikcí toho zákona. Já se hlásím k tomu, že ji držím. Takže možná spíš můj předřečník chtěl říct: mrzí nás, že někteří poslanci upřednostnili politickou dohodu s někým jiným než s námi. Na jeho místě bych nezoufal vzhledem k tomu, že klub pana poslance Klána je pevnou záštitou vládnoucí koalice, tak myslím, že tu politickou dohodu naleznou ještě mnohokrát. Připomínám, že politické náměstky jsme nechtěli, že jsme požadovali, aby v tomto zákoně nebyli rozlišováni náměstci političtí a odborní. My jsme velmi ocenili, že jsme nalezli způsob, jak neustanovit Generální ředitelství státní správy na Úřadu vlády České republiky, a nezačali jsme z českého exekutivního systému dělat systém kancléřský. Uvítali jsme vaši vstřícnost při mnohem větší propustnosti výběrových řízení do jednotlivých pozic ve státní správě.
Prodej státních dluhopisů zvyšuje státní dluh, ale v případě dluhopisů, jejichž výnos je určen na splátky státního dluhu, státní dluh po zaplacení splátek zase klesne. Poslanecká sněmovna projednává pod číslem tisku 295 novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž již nebude nutné povolení k vydání státních dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ani k vydání státních dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu stanovit zvláštním zákonem. Zvláštní zákon bude nutný jen pro případ, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, a tedy bude nutné peněžními prostředky vypůjčenými prostřednictvím prodeje státních dluhopisů krýt částku, s kterou zákon o státním rozpočtu nepočítal. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Myslím si, že už bych nosil dříví do lesa, kdybych měl dále zdůvodňovat ve své zpravodajské zprávě tento návrh, nebo komentovat.
Děkuji.
To, že předkladatel, a já si nepamatuji, že se to někdy stalo, to, že předkladatel smíchal dohromady do jednoho programu politické rozhodnutí o schodku z roku 2013 a politické rozhodnutí o schodku z roku 2014, tím se podle mého názoru chová mimořádně nefér. My se potřebujeme pana ministra zeptat na tyto důvody, a prosím tedy, abychom přerušili toto jednání do středy příštího týdne.
Protože se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti? Hlasování skončilo. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě. Nyní přistoupíme k projednávání bodu 17, kterým je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan ministr Jurečka. Prosím, ujměte se slova.
Dobré odpoledne. Tyto mezinárodní úmluvy se po ratifikaci stanou součástí našeho právního řádu, a je tedy třeba zajistit soulad zákona o námořní platbě s nimi. Úmluva o normách výcviku, certifikace a strážní služby je nejvýznamnější mezinárodní smlouva, která stanovuje minimální požadavky na způsobilost námořníků, jejich výcvik a certifikaci. Jejich hlavním cílem je zajistit zvýšení ochrany života a majetku na moři a ochrany mořského prostředí. Úmluva o práci na moři byla přijata na 94. zasedání Mezinárodní konference práce dne 23. února 2006 a její ratifikaci gesčně zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem návrhu zákona je také zajistit slučitelnost právního řádu České republiky se sekundárními akty práva Evropské unie, které navazují na zmíněnou právní úpravu mezinárodní.
Právní řád od té doby prošel řadou změn, které dosud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol. Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolovanými subjekty při jejich nakládání s veřejnými prostředky.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak říkal pan ministr, opravdu se jedná o technickou novelu, která upravuje zákon o NKÚ podle terminologie používané nyní v našem právním řádu. Upravuje účast prezidenta NKÚ na jednání vlády, přístup NKÚ k informačním systémům kontrolovaných osob a došetření v případě odvolání kontrolované osoby. Z pohledu Sněmovny považuji za nejdůležitější prodloužení termínu pro dodání stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu na čtyři měsíce.
Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru? Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, ujměte se slova.
Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit podmínky pro rozšíření možnosti příjmů stanice mluveného slova Českého rozhlasu Českého rozhlasu Plus, která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy, a to v pásmu velmi krátkých vln. V současné době stanice Český rozhlas Plus již vysílá v digitálních sítích, na internetu a na většině chytrých mobilů na střední vlně po celé České republice od 16 do 24 hodin a v Praze a okolí na velmi krátkých vlnách, avšak pouze v určitých hodinách. Navrhovaná právní úprava rozšíří možnosti Českého rozhlasu vysílat tuto stanici na velmi krátkých vlnách, a umožní tak výrazně zkvalitnit naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu. Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tuto novelu podpoříte, a děkuji vám za pozornost.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je to velmi krátká novela zákona o Českém rozhlase a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která má opravdu umožnit Českému rozhlasu vysílat stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři faktické přihlášky: pana poslance Fiedlera, pana ministra Zaorálka, pana poslance Radima Fialy a pana poslance Petra Bendla.
Prosím, pane poslanče.
Právě proto asi dnes vaše ministryně práce a sociálních věcí odvolala mimořádně kompetentní šéfku Úřadu práce.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Bavíme se o služebním zákoně, který má stabilizovat státní správu. Lidé ve státní správě mají procházet nějakým kariérním postupem, vybudovávat si postupně pozici.
Děkuji panu poslanci Plzákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. A to právě umožňuje ta výjimka z předpokladu vzdělávání - na dva roky. To tam skutečně je, aspoň takový je výklad. Tomu rozumím. Když jsem se na to ptal na výboru, tak mi na to nikdo nedokázal odpovědět.
Dále pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Bendl.
Tím jste to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, opravdu potvrdil.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný.
To, co jste řekl, není smysl služebního zákona. On hovoří o zneužívání skutečnosti, že začne platit služební zákon.